Co se týká pozměňujícího návrhu D pana poslance Chvojky, pan poslanec Chvojka navrhuje upravit přepočítání výše rodičovského příspěvku při úmrtí jednoho či více dětí z vícerčat. Dnes se totiž stává, že při takové tragédii, když umře jedno dítě z dvojčat nebo vícerčat, dojde k přepočítání rodičovského příspěvku. Nemusím zmiňovat, že takto necitlivý zásah státu v takto tragické situaci rodiny je minimálně nemístný. Proto s předloženým návrhem za Ministerstvo práce a sociálních věcí souhlasím, protože umožňuje reagovat na citlivou, nepředvídatelnou situaci v rodině a dává pravomoc individuálně ji posuzovat a reagovat na konkrétní případy. Co se týče pozměňujícího návrhu F paní poslankyně Pastuchové, tak cílem tohoto návrhu je odstranit trvalý pobyt z podmínek nároku na příspěvek na bydlení. Připomínám však, že tento návrh má Ministerstvo práce a sociálních věcí připraven v rámci vládního návrhu revize dávek na bydlení a zaměstnanosti. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí finalizujeme a vyšleme do meziresortního připomínkového řízení v prosinci tohoto roku. Problém je v tom, že tento pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové nebyl pravděpodobně z časových důvodů konzultován a obsahuje závažné legislativně technické nedostatky. Vysvětlím, aby bylo jasné, v čem je problém, protože si myslím, že ten cíl je dobrý, opravdu dobrý, problém je v detailech. Návrh totiž odstraňuje podmínku trvalého pobytu, ale nenahrazuje ji podmínkou užívání bytu. Navrhovaná úprava tedy umožní požádat o dávku na základě platné nájemní smlouvy nebo vlastnictví bytu, ale bez ohledu na to, zda nájemce nebo vlastník v daném bytě žije, zda je byt obýván zcela jinými osobami. Jeho přijetí tak umožní legálně vyplatit jedné osobě více příspěvků na bydlení. Já jsem vás na tuto legislativně technickou chybu upozornila ve svém dopise 9. října.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosím o klid, protože se přesuneme k proceduře a budeme hlasovat. Takže já svolám kolegy do sálu. A nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Pan poslanec Vymazal tu je, paní poslankyně v tuto chvíli ještě ne. Tam vidím nějakou nespokojenost s hlasovacími zařízeními?
Já jsem neměl doaktivovanou kartičku, jestli můžu zpochybnit hlasování.
Dobře děkuji, takže to bylo pro záznam. Dále mi byly ještě doručeny tyto omluvy: Pan poslanec Holík se omlouvá z dnešního jednacího dne z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Kupka se omlouvá z dnešního jednacího dne z osobních důvodů. To byly omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 37. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšířit schválený pořad. Děkuji. V hlasování číslo 2 této schůze bylo přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 142, proti nikdo. Je tomu tak, prosím.
Víte, že před dvanácti lety odpovídala tříletá rodičovská měsíční minimální mzdě... Nebo když mám použít slova pana poslance Okamury: ne slova, činy. Já nevím, pane poslanče, nezlobte se, jak dlouho jste člen této ctěné Sněmovny, ale co konkrétního jste pro rodiny s dětmi, pro pracující rodiny s dětmi, pro seniory nebo pro pracující obecně udělal? Je tady spousta poslanců a poslankyň, kteří i přesto, že nejsou členy vládní strany, tak jsou úspěšní ve schvalování svých návrhů. A my jsme přišli s rodičovskou, my jsme ji navrhli a my ji taky brzy schválíme! Jak dlouho tu řečníte? Jak dlouho tu řečníte o daňovém balíčku? Pět schůzí? Já jsem diskutovala hodinu, vysvětlila jsem opravdu dopodrobna, v čem vidím slabiny toho návrhu, v čem by to rodinám s dětmi ublížilo, a není to blokování diskuse.
Všechno přednostní práva.
Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi krátkou reakci. O jakém blokování mluvíte? O jakém blokování? My jsme prosadili mimořádnou schůzi se dvěma body - daňový balíček a rodičovský příspěvek. O daňovém balíčku se bavíme už 22 hodin 25 minut. Dávno jsme mohli o něm hlasovat, dávno jsme mohli odhlasovat rodičovský příspěvek. Byla to tato vláda, která si ho dala do vládního prohlášení a od roku 2012, kdy se naposledy zvyšoval, ho takto razantně zvyšuje. A my ho taky prosadíme. My jsme se na něm dohodli, máme to v rozpočtu a prosadíme to. A vy dnes osočíte ministryni práce, že obstruuje vlastní zákon, který tady představila? To se na mě nezlobte, ale to je opravdu vrchol.
Tak vážené dámy a pánové, tady musí jasně padnout, že ČSSD zablokovala dnes prohlasování zvýšení rodičovského příspěvku. Já jsem šel na schůzi s tím, že první bod je rodičovský příspěvek. Ale může. O tomto zákoně se nehlasuje kvůli obstrukcím, kvůli blokování ze strany ČSSD. To je možná ten důvod, proč vy tady děláte obstrukce, proč to hlasování oddalujete. Je to jednoduchý jak facka. A o to se tady celou dobu snažíme.
Já vás připravím o minutu. Debata k třetímu čtení by měla vypadat jinak. Ano, nemohu za žádných okolností odebrat slovo osobám s přednostním právem. To, abych je požádal, aby hovořili k věci, to mi, doufám, nikdo neupře.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem také přesvědčena o tom, že jsme tady svědky obstrukcí ze strany paní ministryně. Ukažte, že skutečně myslíte vážně podporu rodin a že chcete, aby rodičovský příspěvek byl od příštího roku zvýšen. Ukažte, že to není opravdu obstrukce. Jsme zvědaví.
Já už při závěru vašeho vystoupení jsem zagongoval do předsálí. Tento návrh považuji za procedurální a můžeme o něm hlasovat bezprostředně. Tak , zdá se, že se počet přítomných poslanců už ustálil. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Byl zamítnut. Já už jsem někde jinde. Omlouvám se, přeřeknutí.
Pojišťovny nebo zajišťovny zajistí, aby jejich údaje byly používány při výpočtu technických rezerv soustavně. Pro účely písmene b) se chyba v odhadu při výpočtu technických rezerv považuje za podstatnou, pokud může mít vliv na rozhodování nebo úsudek uživatelů výsledků výpočtu, včetně orgánů dohledu. Pojišťovny a zajišťovny mohou použít údaje z externího zdroje, pokud jsou kromě dodržení požadavků uvedených v odstavcích 1 až 4 splněny i všechny tyto požadavky: c) pojišťovny nebo zajišťovny stanoví veškeré trendy vývoje, které tyto údaje vykazují, a změny - a to jak v čase, tak mezi jednotlivými údaji - předpokladů a metod v oblasti využívání těchto údajů; d) pojišťovny nebo zajišťovny mohou prokázat, že předpoklady a metody uvedené v písmenech b) a c) odrážejí charakteristiky portfolia pojistných a zajistných závazků příslušné pojišťovny nebo zajišťovny. Jak jsou tyto údaje omezovány? Pokud nejsou údaje v souladu s článkem 19, pojišťovny a zajišťovny tato omezení údajů vhodně zdokumentují, uvedou, zda a jak budou tato omezení napravena, a popíšou funkce v rámci řídicího a kontrolního systému pojišťovny nebo zajišťovny odpovědné za tento postup. Před provedením nápravy nedostatků jsou údaje zaznamenány a odpovídajícím způsobem uloženy. A nyní k výpočtu technických rezerv, jaké se použijí předpoklady. c) není-li v této kapitole stanoveno jinak, jsou předpoklady založeny na vlastnostech portfolia pojistných a zajistných závazků, pokud je to možné, bez ohledu na pojišťovnu nebo zajišťovnu, která je držitelem portfolia; e) předpoklady odpovídajícím způsobem odrážejí případnou nejistotu související s peněžními toky. Pro účely písmene c) používají pojišťovny a zajišťovny pouze údaje specifické pro danou pojišťovnu či zajišťovnu, včetně informací o správě pojistných pohledávek a o výdajích, pokud tyto informace odrážejí vlastnosti portfolia pojistných nebo zajistných závazků lépe než údaje, které se neomezují na konkrétní pojišťovnu či zajišťovnu, nebo v případě, že bez použití těchto informací není možné provést obezřetný, spolehlivý a objektivní výpočet technických rezerv. b) nepředpokládá příležitost k vedení arbitráže; Budoucí opatření, která se musí přijmout v případě technických rezerv. b) předpokládaná budoucí opatření vedení jsou v souladu se současnou obchodní praxí a obchodní strategií pojišťovny nebo zajišťovny, a to včetně použití technik snižování rizika; pokud existují přiměřené doklady o tom, že pojišťovna či zajišťovna změní své postupy nebo strategie, předpokládaná budoucí opatření vedení jsou v souladu se změněnými postupy nebo strategiemi; c) předpokládaná budoucí opatření vedení jsou vzájemně konzistentní; d) předpokládaná budoucí opatření vedení neodporují žádným závazkům vůči pojistníkům a oprávněným osobám ani právním požadavkům použitelným pro pojišťovnu či zajišťovnu; Posouzení dopadu změn v předpokladech budoucích opatření vedení na hodnotu technických rezerv. Definice budoucích nezaručených podílů na zisku by měla zachycovat pojistné plnění v pojistných a zajistných smlouvách, které je vypláceno navíc k zaručeným pojistným plněním a které vyplývá z účasti pojistníka na zisku. Neměla by zohledňovat pojistné plnění vázané na index či hodnotu podílové jednotky. Výpočet rizikové přirážky by měl vycházet z předpokladu, že se celé portfolio pojistných a zajistných závazků převede na jinou pojišťovnu či zajišťovnu. Výpočet by měl zejména zohlednit diversifikaci celého portfolia. Neměly by být stanoveny samostatné výpočty pro hrubou a čistou rizikovou přirážku u zajistných smluv a zvláštních účelových jednotek. Pokud jde o expozice vůči centrálním vládám členských států nebo centrálním bankám, měla by daná třída aktiv zachycovat rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Rozčlenění pojistných a zajistných závazků podle druhu pojištění a do rizikově homogenních skupin by mělo odrážet povahu rizik souvisejících s daným závazkem. Takovéto posouzení by však nemělo vyžadovat, aby pojišťovny a zajišťovny uvedly přesnou výši modelové chyby. Schválení začlenění doplňkového kapitálu s cílem splnit solventnostní kapitálový požadavek pojišťovny či zajišťovny by mělo vycházet z posouzení příslušných kritérií orgánů dohledu. Orgány dohledu by měly žádost o schválení doplňkového kapitálu posuzovat individuálně. Průměrná doba trvání celkového kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny by s ohledem na zbývající dobu splatnosti všech položek kapitálu neměla být výrazně kratší než průměrná doba trvání závazku pojišťovny či zajišťovny. Pojišťovny a zajišťovny by otázku, zda má celková částka kapitálu dostatečnou dobu trvání, měly rovněž posoudit v rámci vlastního posouzení rizik a solventnosti, a to s ohledem jak na původní, tak zbývající dobu splatnosti všech kapitálových položek a všech pojistných a zajistných závazků. Pojišťovny a zajišťovny by měly rozdělit přebytek aktiv nad závazky do částek, které odpovídají kapitálovým položkám v jejich účetních závěrkách a přeceňovacím rezervním fondu. Bazickým rizikem se rozumí riziko vyplývající ze situace, kdy expozice, která je pokryta technikou snižování rizik, neodpovídá expozici pojišťovny či zajišťovny rizikům. Ujednáními o kolaterálu se rozumí ujednání, podle nichž poskytovatelé kolaterálu učiní jeden z těchto kroků. Ujednáním o spojení se rozumí ujednání, v němž se několik pojišťoven a zajišťoven dohodne, že budou sdílet určená pojistná rizika v definovaných podílech. Hlubokým trhem se rozumí trh, na němž mohou probíhat transakce, do nichž je zapojeno velké množství finančních nástrojů, aniž by byla výrazně ovlivněna cena těchto nástrojů. Likvidním trhem se rozumí trh, na němž mohou být finanční nástroje snadno přeměněny prostřednictvím nákupu či prodeje, aniž by tím docházelo ke značnému pohybu ceny. Transparentním trhem se rozumí trh, na němž jsou veřejnosti a zejména pojišťovnám a zajišťovnám snadno dostupné aktuální obchodní a cenové informace. Budoucími nezaručenými podíly na zisku se rozumějí budoucí pojistná plnění, jiná než pojistná plnění vázaná na index či hodnotu podílové jednotky plynoucí z pojistných či zajistných smluv, která mají jednu z těchto vlastností: jsou právně či smluvně založena na jednom či více z těchto výsledků nebo výsledků specifikované skupiny smluv či specifikovaného druhu smluv či jediné smlouvy nebo realizované či nerealizované návratnosti investic u specifikovaného souboru aktiv v držení pojišťovny či zajišťovny či zisku či ztrátě pojišťovny či zajišťovny nebo fondu odpovídajícího smlouvě. Pokud jde o pojišťovnu či zajišťovnu, větším obchodním útvarem se rozumí definovaný segment pojišťovny a zajišťovny, který funguje nezávisle na ostatních částech podniku a má v rámci podniku vyčleněné kontrolní a řídicí zdroje a postupy a obsahuje rizika, která jsou ve vztahu k celé činnosti podniku podstatná. Každý právní subjekt, který patří do skupiny, je větším obchodním útvarem nebo je několika většími obchodními útvary tvořen. Při určování změny primárního kapitálu, která vyplývá ze scénáře, by pojišťovny a zajišťovny měly počítat s účinky svých specifických zajistných smluv a zvláštních účelových jednotek, které zmírňují riziko. Aby se zohlednily průměrné vlastnosti závazků týkajících se neživotního pojištění, mělo by modelování rizika koncentrace úrazů ve standardním vzorci vycházet z předpokladu, že riziko koncentrace úrazů ve vztahu k zdravotnímu pojištění a pojištění ochrany příjmů jinému než u skupinových slev není podstatné. Aby se při kalibrování standardního vzorce zohlednily empirické důkazy o přírodních katastrofách, mělo by být modelování rizika přírodních katastrof založeno na zeměpisných oblastech, které jsou částečně homogenní, pokud jde o riziko, jemuž jsou pojišťovny a zajišťovny vystaveny. Aby se zachytila skutečná riziková expozice pojišťovny či zajišťovny při výpočtu kapitálového požadavku pro riziko přírodních katastrof ve standardním vzorci, měla by být pojistná částka stanovena způsobem, který zohledňuje smluvní omezení pro náhradu v případě přírodních katastrof. Modul tržního rizika ve standardním vzorci by měl vycházet z předpokladu, že citlivost aktiv a závazků na změny volatility tržních parametrů není podstatná. Pro účely výpočtu standardního vzorce by pojišťovny a zajišťovny měly určit, které z jejich přidružených podniků mají strategickou povahu. Kalibrace podmodulu akciového rizika u investic do přidružených podniků, které mají strategickou povahu, by měla odrážet pravděpodobné snížení volatility hodnoty těchto přidružených podniků vyplývající ze strategické povahy těchto investic a vlivů, které mají podniky držící účast na tyto přidružené podniky. Aby se zamezilo procyklickým účinkům, doba pro mechanismus symetrické úpravy podmodulu akciového rizika by měla nastolit rovnováhu mezi udržením citlivosti podmodulu vůči rizikům a zohledněním cíle symetrické úpravy. Vzhledem k tomu, že rizikový profil nemovitostí, které se nacházejí ve třetích zemích, se významně neliší od profilu nemovitostí, které se nacházejí v Unii, měl by podmodul nemovitostního rizika ve standardním vzorci s těmito dvěma druhy expozic zacházet stejně. Modul rizika selhání protistrany ve standardním vzorci by měl vycházet z předpokladu, že u expozic, které mohou být diverzifikované a u nichž protistrana pravděpodobně obdrží rating, expozice prvního druhu, jsou ztráty ze selhání protistran, které nepatří do téže skupiny, nezávislé, a naopak ztráty ze selhání protistran, které patří do téže skupiny, nezávislé nejsou. Jsem si ho vědom a ujišťuji vás, pane předsedající, že spěchám, abych mohl v závěru své řeči předložit příslušný návrh odpovídající tomuto paragrafu. Modul rizika selhání protistrany ve standardním vzorci by měl odrážet ekonomický dopad dohod o kolaterálu v případě selhání protistrany. Zejména je třeba vzít v úvahu, zda je přivedeno plné vlastnictví kolaterálu, či nikoliv. Aby se zaručilo, že si orgány dohledu mohou vyměňovat informace, měly by být orgány dohledu ve třetích zemích, pro které bylo vydáno kladné rozhodnutí o rovnocennosti nebo na které se vztahuje dočasný či prozatímní režim rovnocennosti, podléhat povinnosti zachovávat profesní tajemství. A teď tedy, co je skutečným smyslem toho nařízení, což je informace, kterou nutně musíme vědět, když budeme hlasovat o zdanění technických rezerv a na jejímž závěru ve smyslu jednacího řádu předložím Sněmovně svůj návrh. Abyste rozuměli smyslu toho textu, musím vysvětlit nejprve nezbytné definice. Analýzou scénáře se rozumí analýza dopadu kombinace nepříznivých událostí. Závazkem ze zdravotního pojištění se rozumí pojistný závazek, který se vztahuje na jeden či oba z následujících bodů. Buď je to lékařské ošetření či lékařská péče, nebo finanční vyrovnání vyplývající z nemoci, úrazu, postižení a zhoršení zdravotního stavu. Závazkem ze zajištění zdravotního pojištění se rozumí zajistný závazek, jenž vyplývá z přijatého zajištění, které se vztahuje na závazky týkající se zdravotního pojištění. Závazkem ze zajištění pojištění nákladů se rozumí zajistný závazek, jenž vyplývá z přijatého zajištění, který se vztahuje na závazky týkající se pojištění nákladů. Závazkem ze zajištění pojištění ochranu příjmů se rozumí zajistný závazek, jenž vyplývá z přijatého zajištění, které se vztahuje na závazky týkající se pojištění ochrany příjmů. Závazkem za zajištění pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se rozumí zajistný závazek, jenž vyplývá z přijatého zajištění, které se vztahuje na závazky z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zaslouženým pojistným se rozumí pojistné, které se týká rizika krytého pojišťovnou či zajišťovnou během určitého období. Odkupným se rozumějí všechny možné způsoby úplného či částečného ukončení pojistné smlouvy včetně dobrovolného ukončení pojistné smlouvy s platbou hodnoty odbytného či bez ní, změny pojišťovny či zajišťovny pojistníkem, ukončení pojistné smlouvy v důsledku odmítnutí pojistníka zaplatit pojistné. Ukončením pojistné smlouvy se rozumí vyplacení odkupného, storno bez hodnoty, splacení pojistné smlouvy, ustanovení o automatické nepropadnutelnosti nároků pojistníka či vykonání jiných možností ukončení či nevykonání možnosti pokračování. Možnostmi ukončení se rozumějí všechna zákonná či smluvní práva pojistníka, která mu umožňují úplně či částečně ukončit pojistné krytí, uplatnit odkupné, snížit, omezit či pozastavit či povolit storno pojistky. Možnostmi pokračování se rozumějí všechna zákonná či smluvní práva pojistníka, která mu umožňují úplně či částečně získat, obnovit, navýšit či prodloužit či opětovně získat pojistné či zajistné krytí. Pokrytím interního modelu se rozumějí rizika, která se odrážejí v prognóze rozdělení pravděpodobnosti, o kterou se interní model opírá. Působností interního modelu se rozumějí rizika, která interní model může podle schválení krýt.
A zatím jsem nic takového nezaslechl.
Děkuji za upozornění, pane předsedající. Již jsem takové obdržel a slíbil jsem, že na konci svého vystoupení zazní konkrétní návrh podle jednacího řádu.
Já chápu, že to chcete učinit, ale citací směrnice pravděpodobně se k tomu nedostaneme.
Co, pane předsedající, je vhodný nebo nevhodný argument pro návrh, který se chystám předvést, laskavě ponechte na mně. Nebo domníváte se snad, že bychom si tady navzájem měli říkat, jaké máme používat argumenty? Já vás ujišťuji, že se na konci svého vystoupení dostanu k návrhu, abych byl v souladu s jednacím řádem. Teď jsem kvůli vám zapomněl, kde jsem to přerušil. Snad, abych začal od začátku. Podnětem ke vzniku účelově vázaných fondů mohou být činnosti jak životního, tak neživotního pojištění. Účelově vázané fondy by měly být omezeny na opatření, která snižují schopnost určitých kapitálových položek absorbovat ztráty při plném pokračování činnosti. Opatření, která ovlivňují pouze schopnost absorbovat ztrátu v případě likvidace, by neměla být považována za účelově vázané fondy. Účasti ve finančních a úvěrových institucích, které v souhrnu přesahují stejnou pravou hodnotu, by měly být odečteny částečně, a to poměrně. Proto by se omezení měla uplatnit v takovém rozsahu, aby solventnostní kapitálový požadavek a minimální kapitálový požadavek byly kryty z kapitálu. Položky kapitálu, které převyšují omezení, by neměly být započítány jako použitelný kapitál. Objemové opatření by proto mělo zachycovat zasloužené pojistné, které spadá do smluvní hranice stávajících smluv a smluv, které budou podepsány v nadcházejících 12 měsících. Pokud však může pojišťovna či zajišťovna spolehlivě zaručit, že budoucí zasloužené pojistné nepřesáhne očekávané pojistné, měl by být výpočet založen pouze na očekávaném zaslouženém pojistném. Aby se zohlednily průměrné vlastnosti závazků týkajících se životního pojištění, modelování hromadného rizika storen ve standardním vzorci pro solventnostní kapitálový požadavek by mělo vycházet z předpokladů, že riziko týkající se obcí, které může postupující pojišťovna či zajišťovna v rámci zajistné smlouvy uplatnit, není pro přijímací pojišťovnu či zajišťovnu podstatné. Aby se zohlednil odlišný rizikový profil zdravotního pojištění, který je uplatňován na obdobném technickém základě jako u životního pojištění, měl by modul zdravotního upisovacího rizika pro tyto dva druhy pojištění obsahovat různé podmoduly.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nezáleží jim na rodinách. Protože kdyby byla vůle, tak jsme to dneska mohli projednat a schválit. A já jsem přesvědčen, že dokud nebude prohlasován daňový balíček, vy tu rodičovskou prostě nepustíte. To znamená, nehrajte si tady na to, že vám jde o lidi. Vám jde především o to je zdanit! A až potom jste ochotni se bavit, jestli náhodou schválíte rodičovský příspěvek. To, co zde v současné době pácháte, je zrada na mladých rodinách.
Tohle už je moc. Sociální demokracie prosadila do programového prohlášení vlády navýšení rodičovského příspěvku, nikoho z vás to nenapadlo. Nikdo z vás to tady nepředložil! Prostě jste na to zapomněli.
Dopadlo to přesně tak, jak tady opozice říká, to znamená, jde o obstrukci přímo vládní koalice. Je vidět, že skutečné priority jsou jinde, než které jsou proklamované.
Prosím.
My si nepamatujeme ty dlouhé řeči, které tady byly? To, že není odhlasovaný rodičovský příspěvek, to, že není odhlasovaný daňový balíček, ale to, že nejsou odhlasovány další zákony, které jsou potřebné, to přece není vina paní ministryně Maláčové, která tady, jak říkám, hovoří sotva hodinu. Mně to tady připadá, jako když je to podle onoho přísloví "zloděj křičí chyťte zloděje". To teď zrovna velmi intenzivně cítím, že to tak vypadá. A tak říkáme, maminky, nebojte se, dostanete, co je třeba. Rodičové, nebojte, dostanete, co je třeba, dostanete to včas. Ale je třeba, abychom společně, to znamená Sněmovna jako celek, my všichni, kteří jsme to podepsali, také vzali v úvahu ten fakt, že rozpočtová odpovědnost je také naší povinností. A když jde o to, jestli někomu přidáváme více, nebo méně - pardon, přidáváme, vládní koalice přidává více nebo méně, také si pamatujeme, zejména my starší, že tady byla období, kdy se jako velký úspěch propagovalo, když se důchodcům přidalo 39 korun. Takže prosím pěkně, nechme na hlavě, a když už na hlavě máme, alespoň nelezme s máslem na hlavě na slunce. Děkuji za pozornost.
Je to procedurální návrh. Myslím, že jsme přítomni, všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování.
Já jsem přesvědčen, že to není možné. Ten návrh podle mě není hlasovatelný.
To nemůžeme předjímat. Budeme hlasovat o přerušení této schůze, která bude pokračovat po skončení 36. schůze. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že 37. schůze byla přerušena.